A znovu žádám předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Já za slovo děkuji. My jsme na své schůzi 8. listopadu v usnesení číslo 10 vyhlásili... nebo v tuto chvíli platí vyhlášená lhůta do příštího týdne do pondělí 15. listopadu do 10 hodin.
Podle nich co není výslovně zakázáno, je občanům povoleno a naopak státní moc lze vykonávat pouze v mezích a způsobem stanoveným zákonem. Obdobná situace je mimochodem s ustanovením klubů, kdy taky jednací řád, tedy zákon, hovoří zdánlivě jasně. Říká, že k ustanovení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. Další podobnost můžeme hledat při volbách do kolegia NKÚ. Je poměrně častou praxí, že se členy stanou poslanci, přestože výkon funkce je podle zákona také neslučitelný. Vzdávají se kandidáti svých mandátů ještě před samotnou volbou? Naprosto běžnou praxí je, že mandátu se vzdávají až po jejich zvolení. My jsme nicméně přesvědčeni, že kandidatura Karla Havlíčka a jeho účast ve volbě je přípustná, a myslím si, že hlavně i zdravá, protože výběr ze dvou kandidátů je jednoduše lepší a demokratičtější. Zatím ale realita vypadá zcela opačně. Najeli jste na nás parním válcem a pokoušíte se zválcovat, co jde. Mluvím samozřejmě o rozdělování výborů, kdy jste se rozhodli vyšachovat opozici ze všech klíčových výborů. Jestli takto vypadá ta nová a lepší politika, a tedy i dodržování slibů, tak se máme na co těšit.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se nebudu vyjadřovat k právním otázkám, já se vyjádřím k docentu Havlíčkovi jako ke svému vládnímu kolegovi, se kterým jsem na Úřadu vlády a při vládních jednáních trávil celou řadu času. Zároveň je třeba svěřit tuto funkci osobě s reprezentativními dovednostmi, protože zde stále hovoříme o někom, komu je svěřen jeden z klíčů k přístupu ke korunovačním klenotům. Pro předsedu Poslanecké sněmovny jakožto zástupci Poslanecké sněmovny navenek je také nezbytné zvládnutí etického protokolu a jazyková vybavenost, což Karel Havlíček naplňuje beze zbytku. Nejlepším kandidátem pro funkci předsedy Poslanecké sněmovny je docent Havlíček. Své odborné a manažerské dovednosti nám naprosto a přesvědčivě prokázal nejen při vedení dvou ministerstev. Jeho zkušenosti jsou pro mě důvodem, proč ho v této kandidatuře podporuji. Dovolte mi připomenout pár věcí, které se Karlu Havlíčkovi podařily. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením pana docenta Havlíčka připravilo v době covidu programy, které se posléze v praxi osvědčily a staly se vhodným nástrojem. Dovolte mi uvést praktický příklad, kdy státní podnik LOM Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany, uzavřel s UniCredit Bank smlouvu o revolvingově využitelné úvěrové lince v maximální výši 360 milionů, kdy tento úvěr do výše 80 % nesplacené částky je zajištěn zárukou EGAPu. Jedná se o mimořádné opatření, jehož cílem je zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie covid. Nejen státní podnik LOM Praha, ale i mnohé další podniky díky tomuto instrumentu mohly za výhodných podmínek překlenout náročné období. Díky podpoře Karla Havlíčka má tento projekt, který je unikátní vzdělávací aktivitou, jasnou vizi ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a jeho organizacemi, a tím pádem i deklarované pokračování v příštích letech.
To není obhajoba toho, že jsme navrhli Karla Havlíčka.
Děkuji.
Tak aby to nevypadalo, že ANO tady něco odmítá globálně, ale upřesňuji to, co zaznělo.
Bohužel, ani jeden z nich tu není. Začnu odzadu. To je k panu Stanjurovi. Ale je to z jednoho klubu. Jakoba pamatuji pro jeho výrazné projevy, někdy až nudné. Budeme mluvit jako opozice dlouho. To samé je moje třetí poznámka k panu poslanci Výbornému, vaším prostřednictvím. Já bych nevystoupila ohledně toho, že zde pějeme chválu a budeme ji pět dál na našeho kandidáta, pana poslance Havlíčka, ale vyzval mě k tomu pan poslanec Jurečka, který vlastně nás upozornil na to, že ho to asi nebaví, a já jsem jen řekla: Dostala jsem teď na Messenger několik zpráv od občanů, že paní Pekarovou Adamovou opravdu neznají, a rádi by. Jenom jsem řekla, že by taky někteří rádi paní Pekarovou Adamovou znali. Já bych ze začátku - měla jsem to i zde v poznámce - ráda pogratulovala všem stranám, koalicím k volebním úspěchům, k zisku potřebného počtu hlasů při vstupu do Poslanecké sněmovny, a sluší se poblahopřát i vítězům. Mě osobně velmi těší, že v našem týmu hnutí ANO máme jako nového kolegu poslance, nyní ještě pana ministra, vicepremiéra pana Karla Havlíčka, člověka, jehož pracovitost, odbornost obdivuji a který podle mě - a myslím si, i podle celého klubu hnutí ANO, protože dostal jednoznačnou podporu - by byl tou nejlepší volbou na post předsedy Sněmovny. A také záleží na tom, jak zrovna si chce tento výklad kdo a jak přeložit do reality.
Děkuji, pane předsedající. Byli jste tady, ještě když jsem vystupovala já, a já jsem ve svém projevu, kde jsem představovala našeho kandidáta, se zaměřila zejména na rozličnost právních názorů k tomu, zda je volitelný náš kandidát pan poslanec Karel Havlíček. Je tady stanovisko parlamentní legislativy, ale to neznamená, že je posvátné. To je jenom jeden z právních názorů. Nebudu už reagovat na žádné invektivy, které tady zazněly. Jsem ráda za to vystoupení, jsem ráda i za to, že vystoupila paní předsedkyně Pekarová Adamová, to je určitě dobře. Nenechávejme prosím hned na začátku tohoto volebního období pachuť v nás, v lidech, kteří to sledují, z toho, že jsme jednoho z kandidátů prostě nepřipustili.
Já vám děkuji a poprosím, jestli bych tedy mohl to usnesení tady dostat, a předpokládám, že pan předseda volební komise ho má také. Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat... Možná bych poprosil pana předsedu tady ty technické detaily, jestli by nám řekl, kolik potřebuje času. Jasně, rozumím. Takže problém odstraněn. Kdo je proti?
A teď ta nejdůležitější informace.
Paní předsedkyně, teď je čas na projev.
Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, já vám velice děkuji a s velkou pokorou, s velkou pokorou a věřte mi, že to myslím zcela vážně a upřímně, přijímám tuto odpovědnost a opravdu si toho vážím. A myslím si, že toho budeme schopni. Já jsem v tomhle směru velkým optimistou a věřím tomu, že mnozí z nás skutečně máme tento zájem - a také si pamatujeme ten slib, který jsme skládali - na prvním místě. To je podle mého názoru nesmírně důležité a považovala bych to za to nejdůležitější měřítko, které si máme stanovit. Děkuji vám za strpení, než jsem tady všechny ty náležitosti našla. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na šest." Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Tímto konstatuji, že návrh byl schválen a končím projednávání tohoto bodu.
To zúžení proběhlo demokraticky ve výboru, byl připraven seznam finalistů. Ta volba se nakonec vůbec neuskutečnila, vůbec jsme se k ní nedostali. Jsme svrchovaný orgán a to je jediné demokratické rozhodnutí. Nic jiného a nic okolo. To je, přátelé, demokratické? Tohle říká osoba, která má být jedním z nejvyšších ústavních činitelů a nás všechny reprezentovat velmi často právě nepoliticky a právě nestranně? Tomu tedy nevěřím. Asi bude, když to tak dělá a když ji evidentně nezajímají naše argumenty. V tom vystoupení si dále půjčím některé argumenty z internetu, protože se s nimi ztotožňuji. Pan Holásek na serveru Ale o to tady nejde. Je to relevantní, každý máme ten politický názor jiný. Autor vyzývá kolegyni, ať tedy konkrétně napíše, co z bodů ve stanovách SPD nebo v jejích politických krocích nese známky čirého extrémismu. Možná je to nechuť k méně pracovitější části populace, kterou ale řada z nás sdílí. Je to na nich, aby si své postoje tady obhájili sami. Nebo je to možná tvrdý postoj SPD proti nelegální migraci v Evropské unii? Nevíme to, kolegyně tu není. Asi se neobhájí, asi nám to nevysvětlí. Její strana se s velkou pravděpodobností stane členem vlády, která má poprvé od svobodných voleb v roce 1990 ve svých řadách členy skutečně extrémistické strany. Tato strana se podle autora pana Holáska na serveru Neviditelný pes nazývá Piráti. Současným předsedou je Pirát pan Mikuláš Peksa. Autor uzavírá, že je to skvělý paradox - komunisti jsou out, extrémisté Piráti jsou in. Takovou máme, přátelé, novou demokracii a tu změnu a posílení hodnot, o kterých mluví zástupci SPOLU a pan předseda Fiala. Kolegové konstatují, že "naši občané v souvislosti se vznikem České republiky prostřednictvím svých zákonných zástupců přijali Ústavu České republiky. Ústava garantuje zejména to, že státní moc slouží všem občanům, lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím zástupců moci zákonodárné, a že Česká republika s úctou k právům a svobodám člověka a občana je svrchovaný stát".
Jsme tady první den, jsme tady v zásadě první den, kdy se poprvé vlastně bude hlasovat, a dneska tady z toho vzejde předseda Poslanecké sněmovny.
Víte, on Parlament ze své podstaty je místo, kde se jenom diskutuje. To není konstruktivní politika. Nic víc, nic méně.
Děkuji a slovo má paní poslankyně Dražilová.
To je takový můj logický předpoklad. Za důležitou podmínku fungování demokracie považují dodržování nikoliv pouze litery, ale i smyslu Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a zákonů." A ještě jedna věta: "Vláda vzniklá na základě této koaliční smlouvy bude připravena překonávat rozdíly ve společnosti a spojovat. Bude reprezentantem všech lidí." Konec citátu. Říkám to právě proto, že předpokládám, že nás čeká hlasování o způsobu volby, a vy se můžete rozhodnout, máte dvě cesty. Druhá cesta je rychlá, přímá, vedoucí do pekel, a to je ta cesta, už jsem to řekl, à la Bělorusko - vyřadíme ostatní kandidáty, ať je to jednodušší. Toto rozhodnutí je na vás!
Ale proto nevystupuji. Víte, mě tady fascinuje, že tato Sněmovna má v tomto volebním období největší zastoupení žen, které kdy měla, a když tady některé své ženské kolegyně poslouchám, jakým naprosto nepřijatelným, pro mě nepřijatelným způsobem tady útočí na moji kolegyni Markétu Pekarovou, která na rozdíl od vás, dámy, je tady třetí volební období, byla úspěšnou místostarostkou a na rozdíl od vás, dámy, je předsedkyní strany, která byla součástí bloku, který vyhrál volby!
A je jich tady více než polovina. Proto v okamžiku, kdy máme před sebou volbu dvou kandidátů na předsedu Sněmovny, vás tímto žádám o podporu toho, kdo podle mého nejlepšího vědomí a svědomí lépe a zcela naplňuje náročné předpoklady pro výkon třetího nejvyššího ústavního činitele v naší zemi, tedy o vaše hlasy pro pana docenta Karla Havlíčka. Všude tam musel uplatnit předpoklady a schopnosti, které ho opravňují k této kandidatuře a výkonu funkce předsedy Sněmovny. Při respektu k těmto zkušenostem by se spíš dalo očekávat, že právě paní poslankyně a předsedkyně TOP 09 se bude primárně věnovat práci ve výboru pro sociální politiku nebo že se popere o místo ministryně práce a sociálních věcí. Proto je pro mě vlastně s podivem, že si nyní troufá rovnou na vedení celé Sněmovny jako takové. V letošních volbách hlasovalo rekordních téměř pět a půl milionu voličů. Volební účast přesáhla 65 %, bohužel však víc jak milion hlasů propadl. Tento volební výsledek by měl v demokratické společnosti vést ke konstruktivní komunikaci s opozicí. Když se zeptáte lidí, proč šli k volbám, tak se dozvíte, že proto, aby se měli dobře, aby se měli lépe a aby měli v někom oporu v těžkých a svízelných časech. Proto by bylo vhodné a slušné nastavit Sněmovnu tak, aby byla schopna všem nesnázím zvenku i zevnitř naší republiky jako obranný štít čelit. My jsme se to naučili již v minulém období. Možná mnozí z vás zapomněli, že jsme měli menšinovou vládu, která byla tolerována. Znovu zdůrazňuji, že nejvíce voličů ze všech klubů v současné Sněmovně. Je tu ale faktor, který najednou mění úhel pohledu na jakoukoli odbornost, a to je opět politika a politikaření. Souručenství pěti stran, které získaly hlasovací většinu, se rozhodlo rozdělit funkce v naší Sněmovně tak, aby jim do toho mohla opozice mluvit - jak jinak než co nejméně. Jaký je to rozdíl proti minulému volebnímu období? Nejsilnější poslanecký klub, klub hnutí ANO se 72 poslanci, je umlčován koaličním uskupením, které máme ve verzi SPOLU, tedy tři politické strany, o jednoho poslance méně. My jsme si v klubu ANO uvědomili realitu voleb a přijali opoziční roli. Ostatně tato role se dokonce může zdát v mnohých ohledech mnohem snadnější, ačkoliv to tak není. Odpovědnost za řízení státu má vždy logicky koalice. Jako zodpovědní zákonodárci ale máme na paměti kontext doby, ve kterém se nacházíme. Dostali jsme mandát zastupovat vůli našich voličů, kteří nám dali hlas ve volbách. Hnutí ANO obdrželo, říkám to dnes již potřetí, téměř 1,5 milionu hlasů, a proto nemůže s tímto silným mandátem jenom sedět a přihlížet. Poslanecká sněmovna musí být v této době místem klidu a opory pro občany. To jí ale můžou poskytnout pouze silné osobnosti opřené o silný poslanecký klub. A tím je v této chvíli pouze a jedině poslanecký klub hnutí ANO. Proč toto porovnání? Kdo tuto knihu zná, tak ví, že šlo o prázdninové dobrodružství, které mělo svůj konec s koncem léta. My navrhujeme kandidáta, který nejde za dobrodružstvím, ale za prací s jasnými výsledky a s cílem stmelovat. Věřte, že navrhujeme kandidáta, který bude předsedou všech poslanců, ne předsedou jednoho klubu. Žijeme v nesnadné době, která nabízí množství spikleneckých teorií a snadných řešení. Zvedá násilí v nespokojencích. Proto vás žádám o podporu pana poslance Karla Havlíčka při volbě předsedy Sněmovny a věřím, že se všichni k volbě postavíte v duchu slibu poslance, který jsme toto pondělí složili.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
Zůstanu věrná své tradici z minulého volebního období a můj proslov nebude nijak dlouhý. Pozorně jsem poslouchala rozpravu.
Zde bylo jasně řečeno, že jsou některé paragrafy vysvětlovány tak, jak vůbec nejsou napsány. Já nevím, čeho se bojíme. Já vím, že Poslanecká sněmovna je suverén, ale ten, kdo je vykladačem zákona, je soud, ne Poslanecká sněmovna, ale soud. Takže nevím, čeho se bojíme, nebo respektive čeho se bojíte, proč nepustit tento férový boj dvou kandidátů?
Pan poslanec Volný faktická poznámka, poté pan poslanec Kolovratník, faktická poznámka.
V tom případě, pokud to takhle bylo prezentované, že se tyto kluby spojily k volbě vedení Poslanecké sněmovny, pak tomu rozumím. Já jsem vůbec neřekl, že paní kolegyně Pekarová je nezkušená. A pak jsem řekl, že zvládne řízení Sněmovny dobře, že se to naučí, jako se to naučil každý. Nechci shazovat paní kolegyni Pekarovou, to si myslím já. A co se týče toho hlasování, jestli pan kolega ano, nebo ne. ... a mají pravdu, že mají 108 a nebylo by korektní, aby to odstřihli.
Musíme to měřit všem stejně.
Musím rychle reagovat na Marka Výborného, a teď ne na obranu sebe, ale volební komise. Tu informaci máme. Máme ho a není potřeba se navážet do volební komise.
To byla poslední faktická poznámka.
Ve skutečnosti jde o zákaz volby člena vlády do takové funkce, nevolitelnost. To je důvodová zpráva k ústavě. Já jsem u té ústavy náhodou byl, takže si to pamatuji. Bylo naprosto jasné, že nikdo, kdo je členem vlády, nemůže kandidovat.
A to, co jsme tady právě slyšeli velmi přesvědčivě, jasně a srozumitelně od předřečníka pana poslance Bendy, vaším prostřednictvím, to jsou komentáře, ty nejsou závazné.
A tohle je, přátelé, naprosto zásadní, kruciální rozpor. My slyšíme, že SPOLU bude jednotná, vše bude stejné, správné, skvělé, v nových hodnotách, pak se dozvídáme, že už jednotná není, ale o co více, že ten, kdo by nám měl být představen a kdo tedy má nás jako Sněmovnu reprezentovat, hlasoval nebo jeho strana hlasovala v neprospěch občanů České republiky. Tohle by tady na plénu mělo zaznít. Přece to není formalita. Je to absolutní nejednotnost.
Ale stejně mi dovolte říci tu poznámku, která mě v té chvíli napadla. V té době rozhodně dělali něco rozumnějšího, než poslouchali některé vaše hloupé argumenty.
Děkuji. Paní poslankyně Ožanová, faktická poznámka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, asi jsem v minulém období byla v jiné Poslanecké sněmovně, protože zjevně si ji pamatuji trošku jinak než vážený kolega, kterého já si vážím. Ale taky si pamatuju na jednu hlášku jednoho z tehdejších členů opozice - můžete jít v klidu na oběd, máte dost času... A začalo to.
Faktická poznámka, pan poslanec Vondrák.
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Vůbec jednoduché to nebylo. A co zde dneska slyším? Dneska zde slyším, že jednací řád se má vykládat tak, anebo tak, jestliže chceme být klubem, nebo nechceme být klubem. Jsem v šoku. Já se vám omlouvám, ale já jsem v šoku. Osm let dělám legislativu, osm let, a teď najednou zjišťuju, že vlastně zákon je trhací kalendář a dá se vykládat tak, jak chceme. Tak k čemu vlastně my jako ministerstva ty zákony děláme? Nebo budeme ctít ten zákon? Já jsem kandidovala do Poslanecké sněmovny s tím, že jsem v něco doufala, a já jsem v šoku z toho, co se tady děje. Vy jste zákonodárci. My jsme ti mravenečci, kteří ty zákony pro vás děláme. Tak co ten zákon vlastně říká? A teď mi tady říkáte, že vlastně ten zákon si můžu vykládat tak, jak já chci? Říkám, nechtěla jsem vůbec vystupovat, ale myslím si, že toto by zde mělo zaznít.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno panem kolegou Vondrákem, prostřednictvím pana předsedy. Víte, pane kolego, vy jste tady pokáral mého kolegu Pavla Žáčka za jeho slova. Chci se zeptat, kde je pan premiér? Kde jsou další ministři této vlády? Kolik má tato vláda členů? Jednou tolik, než tady sedíte.